Současné nastavení je nerealistické a v tomto se neosvědčilo.
Samozřejmě musím reagovat na svého předřečníka, pana poslance Michálka. Jsem ráda, že jste mi tady řekl moji v uvozovkách takovou tu malou politickou, kdy jsem seděla ve své podstatě skoro většinou v opozici. To byste měl vědět, protože to služební zákon zakazuje, doufám, že jste si ho nastudoval, to za prvé. To je jedna věc. Vždyť vy ty paskvily děláte taky! To za prvé. A když už tady tedy probíráme tento skvělý zákon, kde jsou ministři těch ministerstev? Děkuji.
Přerušuji na dvě minuty do příchodu někoho z ministrů. Vaše faktická poznámka, paní poslankyně, vyvolala další faktické poznámky, konkrétně paní poslankyně Ožanové a následně pana poslance Králíčka.
Děkuji. Vážený pane předsedající, má faktická poznámka bude směřovat nikoli na kolegyni Peštovou, ale na kolegu Michálka. Víte, v jeho projevu mě zaujalo "mladí odborníci". Odborník je člověk, který něčemu rozumí, a je jedno, kolik mu je let, pane poslanče.
Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Králíček.
Pojďme si říct, jak Piráti vybírají odborné lidi v Praze do městských firem a do různých dalších funkcí. Pojďme se bavit o tom, jak pan Rakušan odvolal policejního prezidenta.
Ministerstvo vnitra ten návrh napsalo, takže proč se nás ptáte, jaké je stanovisko Ministerstva vnitra? Samozřejmě, ten návrh jsme předložili tak, aby byl schválen, aby mohl platit co nejdříve, protože ho potřebujeme k tomu, aby efektivně fungovala státní správa, abychom dodali naše sliby, které jsme dali občanům ve volbách. To je ten důvod, proč jsme zvolili tuto cestu.
Typicky jsme to řešili u zdravotních pojišťoven, kdy se měsíc řešila otázka, jestli penále je příslušenství nebo jistina. Nakonec i toto bylo vyjasněno. Od řady připomínkových míst, včetně Úřadu vlády a Ministerstva financí, zaznívala jedna připomínka, která má svoji relevanci, já s ní naprosto souhlasím. Vytváříme tady jistou nespravedlnost tím, že se takto vyřeší, nebo takto se nabídne vyřešit pouze věci vymáhané v soudních exekucích. Daňové a správní exekuce, ty, které řeší finanční úřad a další, tak těch se to nedotkne. Je to ovšem dáno tím, že tady se zabýváme skutečně pouze oblastí těch soudních exekucí, původně měl být novelizován exekuční řád. Je to správně. Já myslím, že je dobré, když jako politici podporujeme rodinnou, přátelskou solidaritu. Ale touto jednorázovou pomocí, tímto darem se jim umožnilo se zbavit exekucí za 105 milionů korun. Díky všem, kteří takto pomáhají a díky nám za to, že tento institut podpoříme, a skutečně naposledy, protože i často připomínané milostivé léto starozákonní biblické platilo jednou za 49 let. Já nevím, kdy příště, ale zcela jistě to nebude v tomto volebním období, bude podobný krok připraven a schválen.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně. SPD neustále tvrdí, že dluhy se mají platit a musí platit. A zároveň dlouhodobě upozorňujeme, že současný systém není ideální. Tedy aby dlužníkovi exekutora přiděloval soud podle místa jeho bydliště. Dojde tím k výraznému snížení vymáhané částky o případné cestovné a další výdaje. Zvýšení šance dluh vymoci a tím i uspokojit věřitele a v konečném důsledku úspoře státu na případných vyplacených sociálních dávkách, které by člověk v dluhové pasti případně potřeboval. Je potřeba podpořit finanční gramotnost u lidí, které může postihnout vůbec dluhová past a exekuce. Stávající stav, kdy k základní jistině se často připočítávají obrovské úroky, úroky z prodlení či penále a úroky z penále je bohužel faktem. Většinou dlužníka do úzkých nedostává dlužná částka jako taková, tedy jistina, ale následně až naskákané úroky způsobují, že daní jedinci nejsou schopni jednoduše částku zaplatit. Milostivé léto je tedy akce, která může značným způsobem pomoci zasaženým lidem. Pokud někdo má dluh vůči státu či jinému veřejnoprávnímu věřiteli, potom dlužníku za splnění podmínek stačí zaplatit jistinu a paušální náhradu nákladů exekutorovi. Může se jednat až o desetitisícové částky a velkou pomoc lidem. Zdůraznila bych pouze některé změny, protože obsáhle o tom hovořil již předkladatel i můj předřečník. Obnovení možnosti uhradit stanovené částky v rámci takzvaného Milostivého léta obsaženého v novém zákoně o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů umožní povinným, kteří tento institut nevyužili již v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, aby vyřešili své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním oprávněným, což přispěje ke snížení počtu exekucí vedených v České republice. Je řečeno, které dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí, tedy (?) exekucí. A zároveň umožní, aby nově zakotvené dávky byly posílány na chráněný účet. Tato částka by měla asi lépe odrážet výši nákladů soudního exekutora. Milostivé léto se i nadále nevztahuje na daňové a správní exekuce. To by si totiž vyžádalo širší a podrobnější posouzení daného problému.
Říká, že například bude možné organizovat výběrová řízení již jen dvoukolově. Ale mění jednu zásadní věc. Tak jsme to upgradovali, a nyní tedy máme už jen jednokolové výběrové řízení, abychom se nemuseli těmito věcmi trápit." Pan poslanec tehdy v dubnu 2018 pokračoval: "S ohledem na to, že se nacházíme v situaci, kdy pořád ještě vládne vláda bez důvěry, pokládám schvalování v této situaci takového zákona s vážným dopadem do podoby státní správy prostě jako neobhajitelné. Ale byl bych moc rád, aby se pro ty nedostatky, které jsem jenom naznačil, a ono jich je tam víc, aby se ten zákon vrátil předkladateli k přepracování, aby se podařilo odstranit vážné problémy."
Předávám řízení schůze Karlovi Havlíčkovi, protože na 12. hodinu máme pevně zařazený sněmovní tisk 217, což je vládní návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce o změně souvisejících zákonů v prvém čtení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych pokračoval, a to Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Pane ministře, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Tato částka by měla lépe odrážet výši nákladů soudního exekutora. Zařazuje se rovněž obdobná právní úprava týkající se nákladů oprávněného. Dále se v občanském soudním řádu aktualizuje výčet pohledávek nepodléhajících výkonu rozhodnutí, doplňují se dávky podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, neboť se již neposkytují peněžité dávky sociální péče, ale dávky, které je nahradily. Na tento výčet pak navazuje právní úprava chráněného účtu. Cílem této změny je zlepšení orientace účastníků v exekučním řízení. Děkuji vám za pozornost.
Považoval jsem za důležité to, aby tisk, přestože bude pravděpodobně schválen ve zrychleném řízení tak, aby mohl být projednán i na půdě tohoto podvýboru, který se exekuční problematikou má zaobírat.
Také děkuji. Mám tady v tuto chvíli avizovány dvě přihlášky z místa, a to pana poslance Milana Ferance a Kláry Dostálové, ale s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu pan Marek Benda. Pane předsedo, máte slovo.
Já jsem měl pocit, že rozprava už končí, tak jsem chtěl reagovat na některé věci, které tady zazněly, ale začnu dvěma omluvami za sebe. To je první omluva. Druhá omluva k panu kolegovi Brabcovi. A nyní k tomu, co zde zaznívá v rozpravě, dvě podstatné poznámky, a poprosil bych kolegy, aby už mi to znovu pak nepřipomínali. Takže mi teď úplně nevyčítejte, že my to předkládáme také jako poslanecký návrh zákona. To samé se týká trochu paní zpravodajky, která něco vyčítá vládě. Pokládáme to za rozumnější, protože je naprosto jasné, že kdyby se to pustilo do těch úředních koleček, tak to ti milovaní úředníci rozvaří do takového guláše, že se z toho nikdy nedostaneme. A druhá otázka se týká těch konzultací s Komisí. Teď jsem si to ověřoval u státního tajemníka, je to tak, že do roku 2020 byla konzultace povinná - novely zákona o státní službě. V tuto chvíli povinná není, je třeba pouze dodržet principy, které Komise stanovila, ale není povinná konzultace, takže nám nevyčítejte, že žádná konzultace neproběhla, taková konzultace není zapotřebí. Na věcné výhrady pak zareaguji případně v závěrečném slovu.
Děkuji, pane předsedo. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Radek Vondráček. Pan poslanče, máte slovo.
Nevím, jestli se to dá říct o vás, pane kolego, prostřednictvím předsedající, vy už tady pamatujete nejvíc.
Děkuji mnohokrát za dodržení času. Nyní to byla poslední faktická poznámka. Avizovala jsem dvě přihlášky, ale přednost má písemná přihláška, takže v tuto chvíli poprosím paní poslankyni Bereniku Peštovou, připraví se pan Milan Feranec a Klára Dostálová, kteří jsou přihlášeni z místa. Paní poslankyně, máte slovo.
Takže jeden z krásných výroků je, že "mezirezortní připomínkové řízení tak, jak dnes funguje" - samozřejmě myšleno na vládu, která byla před touto vládou - "zahrnuje jen část organizací dotčených příslušných legislativou. Desítky organizací, jejichž slovo se dnes při tvorbě zákonů nebere v potaz, budou nyní mít možnost se otevřeně vyjádřit k legislativě a tím se spolupodílet na její tvorbě. Pro občana bude zásadní, že ve finální zprávě najde veškeré návrhy a vyjádření relevantních organizací. Takže toto Piráti prosazovali a toto říkali, že musí bezpodmínečně nastat.
Tímto tedy končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit?
A protože jsem tu už třetí volební období, tak si dovolím říct takové zobecnění, proč si myslím, že k tomu například u tohoto zákona došlo a vůbec dojít mohlo. Myslím, že tu nejsme voleni proto, abychom se tu navzájem milovali, ale nejsme také sem voleni proto, abychom se navzájem nenáviděli. Tento zákon se nezrodil tak, že byla okamžitě shoda na jeho znění, ale jednalo se, jednalo se a jednalo se. Připomenu jeden výrok z roku 1789, ten řekl jistý Danton. On řekl naopak: Do zbraně, do zbraně, do zbraně! Pokud nebudeme jednat, jednat a ještě jednou jednat, tak se nám také může stát, že přivoláme jiného Dantona, který bude volat: Do zbraně, do zbraně a ještě jednou do zbraně - a bude vyslyšen.
Děkuji za slovo. Já myslím, že by tento téměř státnický a vizionářský projev pana ministra zasloužil větší potlesk. Není to tak. Na tom budeme i jako podvýbor tady v Poslanecké sněmovně pracovat.
Můžeme se přihlásit. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím tedy tímto podrobnou rozpravu. A pan zpravodaj? Rovněž ne, děkuji. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí.
Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, dovolím si jenom velmi stručně vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Druhá věc, myslím si, že velmi důležitá: máme krátce před komunálními volbami. To je těžko pochopitelné. Tam je to akceptovatelné a naopak potřebné. To si myslím, že je důležitý signál, toto udělejme.
Děkuji a hlásí se ještě pan poslanec Adamec.
Kolegyně, kolegové, já bych zareagoval na svého ctěného kolegu Marka Výborného. A problém je, že pepci nejsme jenom my, ale jsou to naše manželky a naše děti, a dokonce dospělé děti. Zkusme se zamyslet nad tímhle problémem. To je problém! Tady je to velký problém, který neřešíme v tuhle chvíli.
A já jsem zahájila hlasování o tomto návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Proto mohu zahájit podrobnou rozpravu. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Není rozpor. Zahajuji hlasování. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji paní zpravodajce a ukončuji projednávání tohoto bodu. Tímto jsme se vypořádali se zatím došlými omluvami.
Myslím, že se tento cíl daří do jisté míry naplňovat, přesto se ukazuje, že má řadu nedostatků, které bude třeba nějakým způsobem na ně zareagovat. Na časovou a administrativní náročnost přitom ukazují i poznatky z aplikační praxe zákona o státní službě. Tato skutečnost může mít negativní dopady na efektivitu výkonu státní služby a rovněž i na profesionalitu, neboť neumožňuje schopným státním zaměstnancům téměř žádný kariérní posun a vysoká stabilita uzavírá státní službu i odborníkům zvenčí. Jako vhodné opatření proto správa navrhuje jmenování představených na dobu určitou, přičemž stávající představený by se mohl o tuto pozici ucházet i opakovaně. Současně právní úprava stanoví funkční období pouze u náměstka ministra vnitra pro státní službu, personálního ředitele sekce pro státní službu a státního tajemníka. To jsou, myslím, že ty zásadní nevýhody, které stávající zákon o státní službě přinesl, a nyní tedy, co přinášíme za vládní koalici jako změny. Třetí zásadní změna je nahrazení náměstků pro řízení sekce vrchními řediteli sekcí. Podle mého názoru je to zvolené řešení velmi nevhodné a je rozumné zastavit státní správu na vrchním řediteli sekce. Další zásadní změna je zavedení funkčních období představených.
Tehdy skutečně Evropská komise vznesla výhrady. Pokud by tady byly dnes výhrady vůči tomuto návrhu, který je ovšem ale v evropských státech standardní, to, že je oddělena politická úroveň a úřední úroveň, to, že jsou funkční období, to je standardní mechanismus. Já jsem nerozděloval odborníky na mladé, staré, jakékoli, já jsem jenom řekl, že se na mě obrátili mladí odborníci, zkrátka mladší lidé ve věku 35, 45 let a tak dále, kteří si stěžovali, že celý ten systém je příliš zabetonovaný a udržuje na těch místech lidi nepřiměřeně dlouho bez možnosti nějaké soutěže. Já bych byl velmi nerad, aby toto sousloví bylo využíváno k tomu, že se bude nějakým způsobem prohlubovat napětí mezi generacemi.
Děkuji Marku Bendovi za to, co mi tady ocitoval. Já se nechci přít, ale určitě bych se na to ráda podívala. A ještě reakce na pana Žáčka. Rozhoduje prakticky o všech věcech v rámci toho rezortu.
Děkuji za přesné dodržení času.
Děkuji, pane předsedající. Já si jenom dovolím zrekapitulovat jednu větu, kterou jsem dnes již uvedla. Jako zpravodajka si dovoluji upozornit, že nezbytnost postupného a uvážlivého vyhlašování výběrových řízení je pouze v důvodové zprávě, avšak není zakomponována v návrhu zákona. Dále jsem již dnes řekla, abych panu Michálkovi odpověděla, že mi nevadí, když návrhy předkládají poslanci, ale je špatné, když si to dáte do programového prohlášení, že tak činit nebudete, a děláte. Není samotný ten postup, že to dá poslanec, ale to, že proklamujete něco jiného a děláte něco jiného.
Děkuji paní poslankyni.
Já bych jenom upřesnil.
Já se omlouvám, pane předsedající, a nepopírám, byl to určitý test funkčnosti systému a systém, pokud ho umíme dobře užívat, funguje dobře. Tak nic, i starý muž mého věku ho umí dobře užívat. Je s tím v praxi obrovský problém.
Děkuji za slovo. Pořád nevím, vy jste to asi nepochopili.
Pokud se podíváme například na publikaci, jejímž autorem je Hayek a vydala ji Academia v roce 1991, Právo, zákonodárství a svoboda, tak citujme: "Často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými zájmy společnosti, avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu." A to je fenomén, který můžeme najít v jakémkoli systému státního uspořádání. Dneska, jak znovu konstatuji, si myslím, že pro to prostor není, protože se vzácně shodujeme na tom, že tuto normu bychom měli poslat do dalšího čtení.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Jakub Michálek. V závěrečném slově. Optám se nyní, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele?
Já to beru tak, že prostě vzhledem k tomu, že to je poslanecký návrh, tak jako v každém poslaneckém návrhu se občas vyskytnou nějaké chyby, tak to je věc, kterou budeme muset bohužel tedy opravit, doplnit, aby to bylo v souladu.
A pouze ještě technická informace.
Vytvořili jsme a podali jsme novelu zákona, která v podstatě nyní v tom znění, jak jsme to dohodli v minulém volebním období, přichází na řadu dnes. Nahlížení na majetková přiznání politiků bude na základě žádosti a ještě jsme doplnili, a to v tomto návrhu je také, že žadatel bude moci přistupovat do registru přes datové schránky a bankovní identitu, což si myslím, že je dobrý počin. Děkuji všem, kteří se v minulém volebním období podíleli na přípravě tohoto zákona, a doufám, že všichni tento zákon podpoříte.
Připomeňme si, jak to bylo v minulém volebním období. On totiž ten příběh nebyl úplně tak, že hnutí ANO předložilo sluníčkový návrh, na kterém byl konsenzus, a pak tady se to nepodařilo dodiskutovat. Tak by to mělo v demokracii fungovat, v demokracii to je tak, že média kontrolují politiky, ne že politici kontrolují média. Čili proto jsme podpořili projednání tohoto návrhu. Myslím si, že se to asi neopsalo úplně ideálně. To je velký deficit. To je volební slib, který chceme splnit, a určitě se k tomu budeme vracet.
Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla konstatovat, že mediální domy jsou téma opravdu veliké a možná by stálo za úvahu se zamyslet, jak ovlivňujeme volbu rad - nejenom do České televize, ale i do rozhlasu.
Děkuji a s přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.
To datum je zvoleno cíleně, protože navazuje na nařízení Evropské unie, které stanovuje deadline 14. listopadu, kde členský stát musí Evropské komisi předložit vlastně tyto změny, aby je Evropská komise potom dál nějakým způsobem řešila. Proto vás žádám, abyste tento návrh zákona propustili do třetího čtení.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 161 ve znění předloženého vládního návrhu zákona.
Není-li tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. A zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Tímto, protože nemáme žádné hlasovatelné návrhy, končím i druhé čtení tohoto návrhu. Upozorňuji tímto, že je toto navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se stručně uvést novelu jako zástupce 53 předkladatelů tohoto zákona.